Přeji dobrou volbu a dobrou chuť.
Tím dochází k rozšíření kontrolního mechanismu legislativy vůči exekutivě v oblasti vlastnické politiky státu. Vlastnická politika je však pouhým strategickým dokumentem státu, který určuje, jak stát nakládá se svým majetkem, jak řídí svoje obchodní společnosti. Samotné nedodržení vlastnické politiky nemá de facto žádné sankce, může však být brána v úvahu při rozhodování o odvolání v těch případech, kdy se nominant od ní bez odůvodnění odchýlí. Oproti návrhu poslance Vondráčka a dalších zahrnuje pirátský návrh nominačního zákona i případy nominace vlády, nikoli však Poslanecké sněmovny, do dozorčí či správní rady zdravotních pojišťoven. Zamezí se tak možným trafikám při obsazování výše zmíněných rad. Jaké jsou tedy hlavní výhody návrhu? Větší transparentnost do výběrového řízení. S tím související větší odbornost vybraných osob. Transparentnější fungování samotných podniků.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Vyslechli jsme si docela podrobné úvodní slovo předkladatele k návrhu nominačního zákona. Chci tady upozornit, že to není první návrh podobného typu. A jak už tady od předkladatele zaznělo, jsou v přípravě další návrhy, které se budou, nebo které se mohou prolínat. Nejsem schopen předložit relevantní údaj k tomu, jak postupovat dále.
Děkuji, pane zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu. První se hlásí pan poslanec Michálek, potom pan poslanec Kalous.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se i já vyjádřil k návrhu nominačního zákona, jehož jsem spolupředkladatelem. Primárně se tady jedná o hospodaření s majetkem státu. Jsou to rozhodnutí, která stát vykonává nikoliv na základě své nějaké veřejné moci, ale na základě svého vlastnického práva v rámci soukromoprávní oblasti. Já bych svůj projev rozdělil do tří částí. Čili k té první části. Tomáš Julínek získal nějakou funkci v Severočeských dolech. Následně to bylo zastaveno z důvodu imunity. Další politický nominant do Českého aeroholdingu byl pan Vondra, a pan Šmerda byl zase uklizen do České posty a Poštovní tiskárny cenin Praha. Takže je tady případ pana Stanislava Eichlera, který se dostal do Českomoravské záruční a rozvojové banky. Tento střet zájmů výbor pro nominace nezkoumal. Samozřejmě to není jenom věc, která se týká státu, ale týká se i měst a obcí, ale o tom tady nechci hovořit. Chci mluvit o vlastnické politice státu. Čili nejde o problém, který bychom řešili jenom tady v České republice, jde o problém, který je řešen mezinárodně, a dokonce je předmětem doporučení OECD. V rámci směrnice OECD doporučuje tato renomovaná mezinárodní organizace dobrou praxi, aby státy vytvořily specializovaný subjekt, který radí nebo připravuje nominace, což může přinést objektivitu a transparentnost do nominačního procesu.
Je tam odpovědnost toho ministra. A to určitě chceme, ale to jsou věci, které... My jsme nic neprivatizovali, ani nemáme v plánu nic privatizovat. Ani za této vlády, ani za minulé vlády. Je to odpovědnost vlády, vždycky to tak bylo. A já jsem mluvil s kolegy, takže se to budeme snažit předložit na vládu do konce června.
Dvě minuty.
Děkuji. Vytírání zraku obyvatelstvu. Plete dohromady politické trafiky a vlastnická práva státu, tedy chování státu jako vlastníka ekonomických subjektů. Prostě buď v České republice v parlamentní demokracii platí princip svobodné soutěže politických stran a ty politické strany nesou odpovědnost nejen za vytvoření systému ústavních institucí, Sněmovny, Senátu, vlády, vytvoření případně soudní soustavy, a potom také nesou odpovědnost za fungování toho státu v ekonomice, a potom musí mít právo v těch podnicích působit ty politické strany. To prostě jinak nejde. A ti budou mluvit do toho, koho máme nominovat? To bychom asi nezvládli svoji roli, pro kterou nás z různých důvodů různí lidé volili do této Sněmovny. Buď platí princip svobodné soutěže politických stran, a potom politické strany mají právo na to, aby byly zastoupeny ve správních a dozorčích radách těch podniků, tak jako mají právo ve Všeobecné zdravotní pojišťovně, nebo to právo nemají, ale potom nemůžeme nést tu odpovědnost, kterou po nás lidé vyžadují.
Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Michálka.
Já myslím, že jsme tady narazili na problém, že se dva vrcholní představitelé nové koalice, pan premiér Babiš a pan místopředseda Filip, neshodnou v základním východisku. Tak zase nerozumím tomu, proč v té zprávě, kterou jste předkládali vládě, je napsáno, že fungoval netransparentně a formálně. Zase byste si to měli vyjasnit.
Já bych chtěl reagovat na pana premiéra. Ten personální výbor, ten jmenuje vláda. I na to zákon pamatuje.
Nyní faktická poznámka poslance Staňka, potom pana poslance Kubíčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych si dovolil stručně reagovat vaším prostřednictvím na poznámku pana poslance Michálka. A skutečně se tyhlety dvě věci nesetkávají na jedné hromadě, jsou vyjasněny a je potřeba jasně definovat tak, jak v kontextu toho, co řekl pan premiér, tak v kontextu toho, co řekl pan předseda Filip, jsou tyhlety věci naprosto jasně definované.
Já doufám, že to nedopadne jako dříve, když hnutí ANO zablokovalo, aby zákon o registru smluv, jeho rozšíření na společnost ČEZ, byl zařazen na jednání Poslanecké sněmovny, ale že konečně, když má tu možnost ukázat to hlasováním, tak dá najevo, že je potřeba s těmi politickými trafikami něco dělat, a že tento návrh podpoří, tak aby se mohl dostat do dalšího čtení. Ale nemyslím si, že by bylo správné a v souladu s volebním programem a sliby voličům, aby tento návrh zařízla. Děkuji vám za pozornost a za podporu nominačního zákona, který připravili Piráti a který předkládají s celou řadou dalších poslaneckých klubů.
Dobré poledne, vážené paní a pánové. Nyní faktická poznámka pana poslance Jaroslava Faltýnka.
Já bych chtěl v rámci své faktické poznámky pouze poprosit vaším prostřednictvím pana kolegu Michálka, předsedu klubu Pirátů, aby používal správné informace, nikoliv nesprávné. Pro informaci všech - kdo je to Tomáš Vrba?
Pan poslanec Kalous.
To skutečně nikdo nezpochybňuje. Každý podnik má svého vlastníka a ten má přece odpovědnost za tu akciovou společnost nebo státní podnik. Tento návrh Pirátů by zaváděl například institut neplatnosti volby nebo jmenování, a to v případě nedodržení nominačního postupu. Prakticky může nastat situace, že ministr někoho jmenuje a po roce někdo platnost toho jmenování zpochybní, soud rozhodne, že jmenování bylo neplatné, a já se ptám, jestli úkony, které učinil ten konkrétní člověk, a těch úkonů mohou být desítky denně, budou neplatné. Návrh nominačního zákona by podle mého názoru měla předložit vláda, a já tedy navrhuji návrh tohoto zákona zamítnout v prvním čtení.
Děkuji panu poslanci Kalousovi.
A to se dá sběrem hub, malin anebo těžením dřeva?
Nyní pan poslanec Martínek, pak se s faktickou poznámkou hlásí pan kolega Faltýnek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Nyní faktická poznámka pana předsedy Faltýnka, potom s přednostním právem pan předseda vlády.
Péčí řádného hospodáře, pane kolego. Takže je to péče řádného hospodáře.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych se rád vyjádřil k návrhu za vládu.
To je přece pro nás všechny důležitá výzva k tomu, abychom se to pokusili změnit. Opravdu by to reálně ublížilo mnoha lidem. Je to příležitost, jak situaci v České republice ve stavebním řízení napravit.
Děkuji. Hezké dopoledne.
Dobrý den, kolegyně, kolegové. To je trochu s nadsázkou. Takže to bylo trošku z jiného pohledu. Tohle je pozměňovací návrh, který jsme vypracovali společně.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Protože, dámy a pánové, to je jeden z těch klíčových problémů. I mně se dostávají často velmi alarmující případy toho, jak dlouho stavebníci musejí čekat na toto stanovisko. Z druhé strany chci podotknout jednu věc, že je to určitě na nějakou širší diskusi, a zde souhlasím s tím, co říkala paní ministryně, co se týká rozdělení úrovně rozhodování těchto věcí, o čem by toto stanovisko mělo být vydáno, k čemu ne.
Žádný z předkládajících ministrů mi na to nikdy neodpověděl. Myslím si, že skutečně stavební zákon je velký problém.
Ještě pan poslanec Beitl s faktickou poznámkou.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, i já se připojuji jako představitel statutárního města Jablonce. Potvrzuji to, že nám krizová situace nehrozí, ta krizová situace už je na úřadě. Skutečně nejsme schopni plnit zákonné lhůty ve stavebním řízení. Personální situace na stavebním úřadě je naprosto kritická.
Také děkuji.
Já bych jenom tady na předřečníky malé reakce. Všichni dotčení, se kterými jsme komunikovali, vědí, že jsme udělali takové dotazníkové šetření, co je trápí, netrápí. To dotazníkové šetření skončilo v polovině května. Proto jsme okamžitě přistoupili k návrhu toho pozměňovacího návrhu, bohužel tento návrh s ministerstvem nebyl nijak komunikován. Dále tady zaznělo, že je kritická situace v oblasti personálního stavu. Takže orgány územního plánování ne, teď zase stavební úřady, ale pořád to bude o těch lidech, kterých bude málo. A já znovu musím připomenout, že to je o koordinaci v územích. To znamená, tam jde o to, že máme skutečně - že se nedořešily tou novelou stavebního zákona ty dotčené orgány a počet stavebních úřadů. Máme samozřejmě 46 dotčených orgánů. To samozřejmě řešíme v pozměňovacím návrhu pana poslance Bendy.
Teď dvě faktické poznámky - pan poslanec Adamec a pan poslanec Kupka.
Podmiňovat něco, co ještě není, něčím, co ještě není, podle mě není seriózní.
Pan poslanec Kupka, potom pan poslanec Rakušan, všechno faktické poznámky. Taky fakticky, nebo řádně?
Vrátím se k tomu, kdo to reálně vykonává a kde se objevuje ten problém se zahlcením. No v tuto chvíli na orgánech územního plánování, tam vznikl nový problém. A je pravda, že počet lidí, kteří se zabývají územním plánováním, je významně omezený a tou novelou vznikla úplně nová potřeba, kterou není schopná Česká republika reálně pokrýt. A slyšíte to tu od lidí, kteří jsou v reálném, blízkém kontaktu s těmi samotnými orgány územního plánování, dokonce ve své gesci je mají na starosti. Takže je to vážný problém, kritická situace na mnoha místech už opravdu nastala, ne že tam teprve hrozí. Ale ani tohle neřeší dokonale onu koordinaci. A poslední poznámka.
Je tady reálný problém, o kterém víme všichni, všichni jsme se tady na něm shodli, ať už jsme pro zamítnutí, nebo pro propuštění do druhého čtení. Za druhé, ten problém je způsoben stavebním zákonem. Za čtvrté, my dnes nehlasujeme o tom, že tato novela vstoupí v platnost. My pouštíme zákon případně do druhého čtení a umožňujeme diskusi. Ještě jednou opakuji - pokud je tady objektivně existující problém způsobený stavebním zákonem, pojďme ho řešit v rámci stavebního zákona, v rámci druhého čtení, kde potom určitě, pokud bude dnes schválen pozměňovací návrh pana kolegy Kolovratníka, se můžeme bavit o tom, co se s tím naším návrhem stane.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, zazněly zde argumenty, a argumenty dostatečně pádné. Pádné v tom, že současná úprava brání lidem získat stavební povolení, to znamená, že dlouho čekají na stavební povolení, co se týče jejich rodinných domů. To je jedna věc. A kdo to nechce změnit, je také jasné. Tak jenom aby starostové věděli, kdo jim v té Poslanecké sněmovně pomáhá.
Ještě pan poslanec Adamec fakticky.
Já jsem opravdu na to zvědav, kolik jich ještě přijde.
Co my už tady budeme chtít všechno regulovat? 500 metrů od vchodu předního, zadního. Ano, tady platí nějaká etika. Prosím, možná se tady někdo uregulujte do bezvědomí, ale já se toho účastnit nebudu.
To bylo poslední vystoupení. Žádné další přihlášky nemám, takže končím obecnou rozpravu.
My ho tady můžeme řešit a vyřešit. Lidem to vadí. Znovu opakuji, projděte se před Bulovkou. Vláda tento problém těžko bude řešit. Pohřební služby se bohužel nechovají eticky. Kdyby se tak chovaly, tak to tady právě neřešíme. Takže apeluji, abyste to nechali projít, protože je to problém, který můžeme vyřešit. A jedná se o neetickou reklamu před vchody do nemocnic, která lidem skutečně velmi vadí.
Budeme hlasovat. Je to tedy návrh na zamítnutí v prvém čtení. Kdo je proti tomuto návrhu? Prosím pana poslance Martínka, aby tento tisk z pozice navrhovatele uvedl.
Trochu k historii. Ministerstvu financí připravit zákon upravující výběr osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu, tzv. nominační zákon. Zákon tak měl nahradit dosavadní praxi, kdy je nominační postup upraven pouze usnesením vlády, které může kterákoli nová vláda libovolně měnit, či se od něj odchýlit, nebo dokonce usnesení úplně zrušit. V lednu 2017 byly připomínky vypořádány a v dubnu téhož roku byl návrh zákona schválen vládou. V únoru 2017 předložila svou verzi návrhu nominačního zákona skupina poslanců z různých poslaneckých klubů - ANO 2011, KDU-ČSL, Úsvit, TOP 09 a STAN v čele s poslancem Radkem Vondráčkem. Tento návrh byl velmi podobný vládnímu návrhu. Obsah nominačního zákona. Nominační zákon upravuje způsob výběru osob do řídících a kontrolních orgánů právnických osob, ve kterých má stát majetkovou účast. V současné době není tato problematika upravena zákonem, tudíž jsou pravidla pro výběr těchto osob v plné kompetenci vlády. Vláda navrhuje a odvolává členy výboru pro personální nominace, který je při výběru osob jejím poradním orgánem. Vláda také může nominovat osobu do řídícího či kontrolního orgánu právnických osob bez ohledu na doporučení výboru. Může člena výboru odvolat, ba dokonce může celou proceduru nominace kdykoli změnit. Z tohoto důvodu chceme nominační postup upravit v zákoně, aby byla procedura nominace jasně definována a nemohla být vládou libovolně měněna. Zde navazujeme na předchozí zmíněné návrhy, vládní návrh nominačního zákona a návrh poslance Radka Vondráčka a dalších, které se snažily problematiku ukotvit v zákoně. V návrhu zákona je tedy jasně upraveno postavení výboru pro personální nominace, podmínky pro osoby zasedající ve výboru, způsob jejich jmenování a odvolání, délka jejich funkčního období atd. Navrhovatelé se snaží snížit manévrovací prostor, který má při nominaci vláda k dispozici. První částí je závaznost doporučení výboru. Osoby ucházející se o pozici v řídících nebo kontrolních orgánech společností s majetkovou účastí státu by měly být vybírány na základě svých schopností, neměly by tuto funkci dostávat jako takzvanou politickou trafiku. Touto změnou tak dochází k ošetření možných politických trafik ze strany exekutivy, pro kterou je podle našeho návrhu rozhodnutí výboru závazné. Další část je rozšíření o vlastnickou politiku státu. V porovnání s předchozími návrhy nominačního zákona je v pirátském návrhu ukotvena tzv. vlastnická politika státu s charakterizováním jejích jednotlivých parametrů.
No a vláda 5. dubna 2017 hlasovala, šest ministrů našeho hnutí bylo pro a devět členů vlády se zdrželo, tím pádem ten návrh neprošel. Já myslím, že ten výbor fungoval, fungoval transparentně. Ten výbor samozřejmě - bylo to zázemí, protože když bude nějaký problém v té firmě, tak koho se budou ptát? No přece toho ministra, ten je přece odpovědný za tu nominaci i za tu firmu. Vláda nesouhlasí s tím, aby stanovisko výboru pro personální nominace, jak jej zavádí návrh zákona, bylo závazné a nikoli pouze doporučující. Takové ustanovení by mohlo představovat i zásah do kompetencí jednotlivých členů vlády. Například požadavky na výkon funkce člena orgánu zdravotní pojišťovny jsou proto zcela odlišné než požadavky na člena orgánu podnikajících právnických osob. V takovém případě by podle vlády bylo třeba, aby byl výbor obsazen odborníky se zkušeností s řízením a fungováním zdravotních pojišťoven. A teď k praxi. Vezměme si konkrétní příklad OKD. A my jsme to OKD zachránili, my jsme to OKD koupili za 70 mil. korun. OKD, které restrukturalizovalo důl Paskov a které dneska hledá 270 nových zaměstnanců. A tuto transakci jsem realizoval jako ministr financí. A pokud bychom to tady projednávali, tak bychom to nikdy nezrealizovali. Ta připomínka pana poslance Michálka. Nechápu, jak by to mohlo fungovat. To by taky měla řešit Sněmovna?
Pokud jde o jednotlivé státy, tak mají vždycky orgány, které jsou řekněme rigidně upraveny a které projednávají nominace. Z těch, které jsem si tady zpracoval a které jsou vám k dispozici ve stanovisku Parlamentního institutu k odpovědi na dotaz číslo 3281 z března 2018, například v Dánsku jsou nominace do státních podniků schvalovány zvláštním výborem Appointment and Organisation Committee, který se skládá z předsedy vlády a vybraných ministrů, a ve výběrovém řízení na členy rady hraje důležitou roli předseda správní rady. Nominanti do podniků nesmějí být zaměstnanci příslušného podniku ani úředníci státní správy. Ty nominace provádí odbor řízení majetku v rámci úřadu předsedy vlády a připravuje je nominační výbor složený ze zástupců vlastníků největších podílů společnosti. Když se podíváme například na Litvu, tak tam v případě obchodních korporací doporučuje kandidáty na členy správních rad mezirezortní výběrová komise. Kandidáty komisi navrhuje koordinační centrum pro správu a řízení. Když se podíváme na Maďarsko, tak tam je specializovaná agentura, která spravuje státní majetek. V Německu Spolkový sněm kontroluje účasti státu prostřednictvím spolkového finančního grémia.